Děkuji panu poslanci Kottovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Ale přece jenom jestli existuje nějaký limit na takto nezdaněné pivo, byť to, které se vyrábí v rámci výuky a praxe, anebo jestli neexistuje takový limit... Protože za určitých okolností hrozí, že i to nekomerční využití může být zneužito. Já si vzpomínám na jednu historku, která tak nějak koluje u nás po Slovácku, že jistý spolek, možná hasiči, možná myslivci, měli ve svém účetnictví položku dva tisíce za inkoust a jiné tekutiny.
Výčet těch plodin, já si dovolím ho ještě rozvést, je poměrně výrazný. Jsou to brambory, chmel, ovoce obou těch dvou druhů, ať už je to velmi vysoká, či vysoká pracnost. To stejné u zeleniny. Když jsme před třemi lety v této Poslanecké sněmovně znovu obnovovali takzvanou zelenou naftu, tak tehdy jsme ji v tom prvním roce vrátili pouze pro rostlinnou výrobu paušálně. Ten je odhadován na základě dat Ministerstva zemědělství někde v objemu okolo 315 milionů korun. Je to kontrolováno satelitními snímky. Budu prosit o podporu tohoto návrhu. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Marianu Jurečkovi za jeho vystoupení. S faktickou poznámkou paní poslankyně Jana Černochová. Připraví se kolega Pošvář.
Vaším prostřednictvím budu reagovat na kolegu Benešíka. A ta škola, která mě vlastně na toto upozornila, škola v Podskalské ulici, vyrobí při výuce více než 200 litrů piva za rok. A toto pivo se většinou znehodnocuje při laboratorních cvičeních z chemie a mikrobiologie, ale část se použije na prezentaci školy na různých akcích. Ta bude v tom, že v tom mém pozměňovacím návrhu bude, že se to pivo nesmí prodávat.
Ale právě my ten automat máme, my se o těch svých platech vůbec nemusíme dohadovat, kdybychom nechali ten automat běžet. A ten automat prostě funguje na základě průměrné mzdy v České republice. Můžeme se bavit o tom, jestli je to špatně, nebo je to dobře, ale tato diskuze byla vyvolána uměle. Někomu se to zdá moc, někomu málo. Ale právě na pana poslance Bláhu prostřednictvím pana předsedajícího, o tom to je, že my jsme si tu diskuzi sami uměle vyvolali, a teď jsme do ní zabředli. Je to tak.
Počkejte malý okamžik, než se podaří zprovoznit stopky. Ano. Prosím, máte slovo. Pan předseda Kalousek a jeho faktická poznámka. Prosím, máte slovo.
Děkuji.
Děkuji. S další faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Sklenák, po něm pan poslanec Ferjenčík, také s faktickou poznámkou.
Dámy a pánové, já jsem v Poslanecké sněmovně už osmým rokem a debatu o platech ústavních činitelů a představitelů státní moci jsem zažil několikrát. Řekl bych, že úroveň té debaty je rok od roku horší. Vždycky si říkáme, že musíme nastavit nějaký automat, abychom se k tomu už nikdy nemuseli vracet, pak se nám, máme ten pocit, podaří takový automat nalézt, ale další rok opět někdo přijde s tím, že je potřeba udělat novou úpravu. Ta argumentace! Takže prosím, pokud se o tom bavíme, zkusme alespoň věcně.
Prosím, máte slovo.
Za prvé chci říci, že to je vládní návrh, ale vládní návrh vlády, která nikdy nezískala důvěru Poslanecké sněmovny. V minulém volebním období došlo k politické dohodě všech politických klubů, jak tuto otázku řešit. Nebylo to jednoduché, dohoda byla uzavřena. Pro ty, kteří si myslí, jak na tom návrhu zákona vydělají politicky, připomeňte si jak politický osud Bohuslava Sobotky, tak výsledek České strany sociálně demokratické v minulých volbách. Takže je to buď sociálně demokratický automat, nebo Hamáčkův automat. Pak přijde menšinová vláda bez důvěry, která sáhne do toho zákona a říká: to jsme překvapeni. Z hlavy to nevím, nedíval jsem se, ale aby to prošlo, tak museli být pro. I oni jsou překvapeni, co vlastně schválili, tak hodně. Já osobně podporuji návrh, aby se ta základna počítala z platů v celé české ekonomice.
Já to říkám, od prvního dne jsem o to požádal a takovým způsobem se k tomu stavím. Omlouvám se.
Pan kolega Michálek s faktickou poznámkou? Prosím. A nyní se dostáváme... Pan kolega Jurečka se hlásil? S faktickou poznámkou?
Ale teď, co tady sleduji v posledních minutách, už opravdu ztrácí nějaké zdravé ratio. Už je to přehlídka určitého typu populismu.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Jednak prosím projednáváme novelu zákona o platu představitelů státní moci, ale mluvíme důsledně o platech politiků. Těch soudců je tedy téměř řádově víc. A byla to moc soudní, já si na to dobře pamatuji, byla to moc soudní, která trvala na tom, aby tady nebyly zvlášť platy politiků a zvlášť platy soudců, ale aby to bylo opravdu dohromady právě v nějaké rovnováze jako platy nebo odměny představitelů státní moci. Tak to také bylo. Čitelný a předpokládatelný vývoj, což na samém začátku nějak mělo. To proběhlo. My jsme bolestivě šetřili, kam jsme se podívali, na všechny strany, a pokládali jsme za naprosto správné a legitimní, že když se bolestivě šetří, tak musíme především šetřit sami na sobě. A týkalo se to prosím pěkně, ten zákon se týkal všech představitelů státní moci. Ústavní soud na tuto argumentaci šel a soudcům tedy byly ty platy zvýšeny zpět a rozmraženy. Skončila ekonomická krize, skončilo přechodné období a já jsem se domníval, že je konec těch trapných diskusí v Poslanecké sněmovně o našich vlastních platech, že je tady nastavený nějaký automat, jak říkali ti soudci, legitimní očekávání, jak se ty platy budou vyvíjet, a že už do něj nebudeme žádným politickým rozhodnutím zasahovat a že jsme si definitivně navždy přestali stanovovat svoje platy. Prostě ten populismus je naprosto neodolatelný. Do toho přicházejí Piráti s nějakým kompromisním návrhem, abychom si nějak jinak, ale opět zase politickým rozhodnutím, rozhodovali o svých platech. Já vás prosím, abychom to nedělali. Ten systém tady existuje. A jakýkoli politický zásah do toho je opět zase jenom otevření Pandořiny skříňky. Vy si myslíte, že to skončí, ať už bude odhlasován vládní návrh, Okamurův návrh, nebo pirátský návrh? Za rok zase někdo přijde s nějakým chytrým nápadem a zase nás bude nutit do toho, abychom si zase rozhodovali o svých platech. My tady nejsme od toho, abychom si rozhodovali o svých platech! Ten systém je nastaven a nechme ho běžet. Nepřinese to nic dobrého. Jediná efektivní věc, která z toho mohla vzejít, byla, že při diskusi o tomto zákonu pan kolega poslanec Ferjenčík evidentně inspiroval jazykové vyjadřování pana prezidenta. Ale to už proběhlo, to se stalo.
Děkuji za slovo. Dámy a pánové, tak jenom stručně k předřečníkovi, vaším prostřednictvím, pane předsedající. Protože asi nejste schopni prosadit klasickou novelou to, co chcete, tak využíváte této jako nosiče pro tuto změnu. Tak jenom abychom věděli, co nám tady bylo právě představeno. Zrovna včera jsem měla v rámci poslaneckého dne návštěvu od občanky, nebudu ji jmenovat, samozřejmě, ale říkejme jí třeba Marie. A tohleto je jeden z mnoha případů. Naopak, tady v tomto případě se ještě zhoršuje. A znovu tady máme novelu, o které pak slyšíme právě od člověka, který se tomu velmi intenzivně věnuje, že vlastně bude naprosto nefunkční. Myslím si, že to je věc, která je velmi zásadní, a měli bychom jí věnovat maximální pozornost. Děkuji za pozornost.
S faktickou poznámkou vystoupí paní poslankyně Maxová. Pak je s přednostním právem do rozpravy přihlášena paní ministryně Maláčová. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Já bych jenom chtěla poděkovat samozřejmě paní kolegyni Pekarové, že ocenila práci sociálního výboru. A chtěla bych uvést na pravou míru - já to nevnímám jako spor. Já to beru jako věcnou problematiku. Kdyby to byl koaliční spor, tak je to koaliční spor třeba o karenční dobu nebo zálohované výživné, ale toto je pro mě opravdu srdcová záležitost. Věnuji se tomu a s úplně čistým svědomím opravdu předkládám oba pozměňující návrhy, aby bylo dobře pro samozřejmě osoby se zdravotním postižením.
Děkuji.
Děkuji. Já jsem to avizovala už při prvním čtení a naznačila jsem to ještě dnes na začátku. V podstatě tato novela řeší vyřešení akutního stavu lékařské posudkové služby. Já jsem byla jmenována do funkce 30. července a na konci roku nám končí výjimka pro posudkové lékaře ze zákona o státní službě. To znamená, že jsem měla velmi krátkou lhůtu na to, aby se tento akutní stav vyřešil. Zároveň jsem avizovala na sociálním výboru, že Ministerstvo práce a sociálních věcí, a o těch problémech víme, jsou velmi zásadní a nelze je skutečně podceňovat, že v průběhu příštího roku připravíme komplexní reformu lékařské posudkové služby. Co se týká pozměňovacích návrhů paní poslankyně Maxové, tak tam bych chtěla říct, že souhlasíme s jedním, nebo s druhým pozměňovacím návrhem. Ty pozměňovací návrhy se vzájemně vylučují. Takže proto lze podpořit buď jeden, nebo druhý. Co se týká přípravy přesunu míst, tak to se samozřejmě připravuje v rámci systemizace. A systemizaci bude schvalovat v měsíci listopadu vláda. A to je opravdu běh na dlouhou trať.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
Nicméně sociální demokraté mají Ministerstvo práce a sociálních věcí teď už pátý rok. A i v minulém volebním období tento problém byl znám. A opět tady máme jenom to, že za tak krátkou dobu jsme nemohli připravit nic lepšího.
Děkuji. Paní poslankyně Maxová a její faktická poznámka.
Děkuji. Já bych chtěla reagovat na nedostatek lékařů v lékařské posudkové službě, protože naše paní ministryně Němcová zavedla krizové řízení 1. 2. 2018 díky tomu, že tam bylo několik tisíc nedodělků po lhůtě, což je samozřejmě nepřípustné. A díky správné finanční motivaci se podařilo tyto nedodělky zlikvidovat.
Já tady jenom přečtu usnesení rozpočtového výboru, ke kterému se potom v podrobné rozpravě pouze přihlásím. Za druhé zplnomocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu ČR, což jsem právě učinil.
Pane zpravodaji, máte slovo.
Komentovat toto usnesení nijak nebudu.
Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Měli bychom k tomu přistupovat věcně. To samozřejmě si myslím, že dlouhodobě by mělo velmi negativní důsledky pro obsazení politické sféry. My jsme se tohoto bodu, který navrhovala vláda, zhostili následovně. Zaprvé chceme, aby se vyřešil problém, který už tady dlouhou dobu je, a to že se ty platy určují od státní sféry, nikoliv od celého hospodářství, což potom samozřejmě oprávněně občané kritizují, proč si politici mohou zvyšovat platy tím, že zvýší platy například učitelům nebo státním zaměstnancům. Máme připravený jednoduchý návrh, který zachovává výši platů, ale do budoucna by ty platy měly růst podle celé ekonomiky, nikoliv pouze podle státní sféry. Pokud jde o druhý bod, ten se týká nemocenské. My jsme se touto věcí opět podrobně zabývali. Narazili jsme na to, že v Poslanecké sněmovně už dneska by to mělo fungovat tak, že pokud poslanec je nemocný, případně je v karanténě, tak by tuto záležitost měl oznámit Kanceláři Poslanecké sněmovny, nicméně nevím o tom, že by to kdokoliv dělal. Já osobně ani žádný z našich poslanců jsme na to upozorněni nebyli.
Mohu vás ujistit, že ani historicky snížení nebo zamražení platů politiků nikdy nevedlo k žádnému politickému zisku. Nikdy! Takže vážené kolegyně a vážení kolegové, já tady stojím, možná jako jediný v tomto sále, a říkám - ano, já chci přidat. Já chci přidat, protože všude jinde, ve všech ostatních oblastech, jsme přidali a přidáváme dál a je to zasloužené, je to dobré. Já vám děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Petru Pávkovi za jeho vystoupení v rozpravě a mám další faktické poznámky, a to pana kolegy Benešíka, Richterové, Ferjenčíka a Bláhy. Pane poslanče, ještě chviličku posečkejte.
My tady máme určitě několik kolegů a kolegyň, kteří takzvaně na plný úvazek pracují ve dvou, někdy i ve třech funkcích. Jinými slovy pobírají plnou odměnu, laicky řečeno plat, za výkon dvou tří funkcí, které mají být na 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Rozhodl tak volič. Velmi často tak rozhodl volič, oni to zvládají, tvrdí o sobě, že to zvládají, je to v pořádku, je to jejich věc. Já jsem sám navrhl, abych byl neuvolněný, abych tu funkci mohl vykonávat, ale za tu funkci starosty jsem si navrhl odměnu nula. Udělejte to a bude všechno v pořádku. Já si myslím, že ti z vás, kteří budou podporovat tento návrh, ale mají ze státního rozpočtu další dva platy nebo jeden plat, by toto měli udělat.
Děkuji za dodržení času.
Je naprosto normální, že tady tuhle věc diskutujeme. Platy politiků jsou normální politikum. Je to hledání rovnováhy mezi tím, co je náležité za tuhle práci, kterou děláme, co je přijatelné, abychom se neodtrhli a zároveň aby se kompenzovalo třeba to, že přerušíme nějaké své kariéry, nějaké odborné působení, že vlastně může být v některých profesích i velice obtížné se vrátit. Tohle jsou všechno věci na miskách vah. Ještě jednou, je to normální politická záležitost, je to hledání rovnováhy.
Každý poslanec má své místo, takže se prosím usaďte na svá místa a nechte jednotlivé kolegy slušně vystupovat. Nemyslím si, že na to musím upozorňovat po každém vystoupení. Děkuji. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já budu opravdu krátký. Není důležitá částka, ale my se pak nebudeme dohadovat o tom, jestli to máme navázat napravo, nebo nalevo, jestli tenhle návrh je ještě takhle populistický, nebo takhle populistický, kdo má jaký auto nebo jakou kravatu nebo peněženku. Takže za mě, možná že bychom to mohli zjednodušit a říct ano, po celé volební období je plat poslance takovýto. Budeme vědět, že jdeme za těchto podmínek do práce jako ten normální dělník, který jde taky za nějakých podmínek do práce. A bude vyřízeno.
Nyní pan poslanec Ferjenčík, připraví se pan kolega Benešík také s faktickou poznámkou. Máte slovo.
Já jsem chtěl jenom velmi stručně reagovat na kolegu Pávka. To je důvod, proč máme tenhle zákon na stole.
Děkuji za slovo. Vážení kolegové, mě mrzí, jak doposud probíhala diskuse k tomuto návrhu, a hlavně jaké podklady dostáváme. Krom toho, že ten seznam nebyl správný, tak především je chybou tvrdit, že se jedná o zachování nebo zrušení zelené nafty. Bavíme se pouze o zachování současného stavu, tedy o zvýhodnění živočišné výroby. Z toho seznamu vyplývá, že devět zemí nemají žádné daňové úlevy ze spotřební daně. Já vítám změny k lepšímu, které se týkají zelené nafty, které tady zavádíme a budou platit pravděpodobně od příštího roku, ale stále se jedná o netransparentní podporu. A my Piráti zelenou naftu z tohoto důvodu nepodporujeme. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Janu Pošvářovi. Nyní pan poslanec Válek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
ke kterému se pak přihlásím v následujícím - pozměňovací návrh komplexního pozměňovacího návrhu, což teď řeknu. To znamená, v těch jednotlivých bodech, kde jsou uvedeny citlivé plodiny, tak navrhuji doplnit "a révy vinné." A zaslouží si, aby tam byla v tom uvedena. Co se týče pozměňovacích návrhů stran těch středních škol. To znamená, nevím, jestli v této fázi... Nicméně přece jenom jestli nějakým způsobem by to nešlo zobecnit obecně na alkohol používaný při výuce. Nevím, jestli je to technicky možné. Já tedy mám pocit, že se v těch procesech tady úplně pořád nevyznám. A konečně třetí věc. Rozumím tomu.
Děkuji panu poslanci Vlastimilu Válkovi. A vyvolal ještě faktickou poznámku pana kolegy Jurečky a Pavla Kováčika.
Dneska jde k těm, kteří dělají živočišnou výrobu. To jenom pro vysvětlení toho kontextu, který je mnohem širší.
Nyní pan poslanec Kováčik s faktickou poznámkou. A po něm paní poslankyně Vrecionová také s faktickou poznámkou.
Předřečník mi velmi usnadnil roli. Takže já jenom to, co je navíc nad to, co řekl pan kolega Jurečka, ty argumenty pro pana kolegu profesora Válka.